Členové pracovních skupin při NPI teď musí konkrétní podobu RVP sepsat a kvůli půlročnímu zpoždění na to ale mají méně času, než se původně předpokládalo. To se jeví jako dost nereálné. Přece na tvorbu nového a opravdu kvalitního RVP je potřeba dostatek času a ten začíná docházet. Sám jste opakovaně zdůraznil, že tato reforma nemá být formální a je nutné tvorbě RVP, a hlavně metodické podpoře škol věnovat dostatek času. Navíc školy musí stihnout napsat i svoje nové školní vzdělávací programy, a tak hrozí zkušenost z první reformy, že nedostatek času povede nutně opět k formálnosti a k reálné změně vzdělávání nedojde.
Děkuji i za dodržení času. Opět konstatuji, pan ministr je omluven a dostanete svou odpověď písemně do 30 dnů. Nyní tedy stáhl svou interpelaci pan poslanec Wenzl a my můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Karla Raise, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
A proto mě zajímají některé dotazy. Děkuji vám.
Nyní přistupujeme k interpelaci pana poslance Zdeňka Kettnera.
Děkuji za udělení slova. Kdybych chtěl písemnou, tak si podám písemnou. To znamená, že já bych očekával, že když jsou ústní interpelace, že skutečně se bude ústně odpovídat, a ne písemně. Takže já samozřejmě ty interpelace si opět schovám. Doufám, že snad aspoň do půl roku se dočkám, a tímto se vzdávám práva na písemnou odpověď a tu svoji interpelaci budu znovu se snažit přednést na ústních interpelacích.
Eviduji, že tedy nechcete odpověď písemnou. A nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Heleny Válkové, která ovšem není přítomna v sále, takže interpelace propadá. Interpelace pana poslance Lubomíra Brože je tak další na řadě. Připraví se pan poslanec Radek Koten poté.
Děkuji, vážená paní předsedající. Moje interpelace na pana ministra Baxu je velmi jednoduchá a stručná. Jak jistě víte, pane ministře, Praha buduje budovu, novou budovu Vltavské filharmonie, kde by měly být tři nové sály. Mělo by tam snad být i sídlo České filharmonie. To znamená, že ty přípravy pokračují opravdu velmi vážně, byl vybrán vítězný návrh z architektonické soutěže a nyní se jede dál.
Teď sem zase zpátky jezdí, tak jestli by pan ministr mohl říct, co se teda chystá a kdy to sem, a vlastně co charakterově, doputuje a v jaké je to fázi?
Bylo to slíbeno měsíc po začátku našeho předsednictví, pak to pokračovalo, nicméně ten návrh teď je na stole.
Je zájem o doplňující otázku?
Pokud by se nám výrazně rozcházela novelizace související s parametry pro eTuristu, nahlašování pobytu cizinců směrem k Ministerstvu vnitra a podobně další, tak je možné, že se tyhlety dvě cesty rozpojí. Pak je ta část legislativní, která se týká Airbnb, vlastně jednodušší nebo rychlejší.
Nyní můžeme přistoupit k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové a připraví se opět pan poslanec Radek Koten. A nyní je prostor pro pana poslance Radka Kotena s jeho interpelací.
Děkuji za slovo. Nyní se objevily nějaké informace, které proběhly v americkém tisku, byly postupem času zase označeny za dezinformace, nicméně už jsou ve veřejném prostoru.
A nyní jsme v situaci, kdy stáhl již dříve svou interpelaci pan poslanec Zdeněk Kettner, stáhla paní poslankyně Vladimíra Lesenská a přítomen je v sále pan poslanec Kamal Farhan se svou interpelací číslo 41, jak byla vylosována. Ovšem ani pan poslanec Kubíček není přítomen, takže tato interpelace také propadá, a my postupujeme dále k interpelaci paní poslankyně Andrey Babišové. Dostává se na pana poslance Jana Sílu a jeho interpelaci, připraví se opět paní poslankyně Jana Hanzlíková.
Já bych chtěl interpelovat ministra Válka, a sice v takové věci, která by mohla zlepšit situaci našich pojištěnců, co se týká dostupnosti stomatologů. Jde tady o změnu registrujícího lékaře u pojištěnce v pravidelné péči v rámci jednoho poskytovatele IČZ, což bývají obvykle eseróčka. Pojištěnec nepodepisuje nový registrační list. Kód 00900 se nevykazuje, zdravotnická dokumentace se znovu nezakládá. Pokračuje se dál, to znamená, že zůstane pojištěnec v pravidelné péči poskytovatele IČZ." Otázka je: Je vaším cílem vyjmutí stomatologické péče z veřejného zdravotního pojištění?
Čas prosím!
Děkuji za slovo a chtěla jsem interpelovat na téma finanční ohrožení sociálních služeb s nadregionální působností, ale vzhledem k tomu, že pan ministr je nepřítomen a že to je problematika, kterou je potřeba řešit rychle, tak by nebylo nic platné dostat odpověď za 30 dní. Tak poprosím o stažení této interpelace.
Rozumím, děkuji a přistoupíme k interpelaci pana poslance Radka Kotena, připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím.
Děkuji za slovo. Samozřejmě, používá ho Letecká záchranná služba a další složky.
Přistoupíme k interpelaci pana poslance Karla Raise, připraví se pan poslanec Jan Síla, prosím.
Detaily bych si nechal na zítřejší ranní diskusi o programu. Děkuji vám za pozornost.
A my přistoupíme k interpelaci pana poslance Jana Síly, připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Ještě jednou děkuji za slovo. K čemu to vede? Jak tento problém řešit?
Děkuji za přednesení vaší interpelace. Teď paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se pan poslanec Kettner. Prosím.
Vážený pane ministře Stanjuro, děkuji, že jste přítomen a odpovíte na můj dotaz, který je inspirován článkem, který jsem zachytila, že jste zadal inventuru státního majetku, kterou se zabývá samozřejmě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dále se ještě omlouvá Iveta Štefanová celý jednací den - zdravotní důvody a Vondráček Radek celý jednací den - pracovní důvody. Dnešní den zahájíme bodem 109, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. A nyní přistoupíme tedy k projednání bodu Na pořad jednání 52. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Jany Pastuchové ve věci chybějící bezpečnostní prověrky náměstků člena vlády na Ministerstvu zdravotnictví na stupeň "důvěrné". Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ano, hlásí se pan poslanec Nacher.
Děkuji, paní místopředsedkyně.
Nyní poprosím paní poslankyni Věru Adámkovou a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Prosím. Nyní pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji. Nechcete opravdu už podat demisi a hodit ručník do ringu? Proč to říkám. Včera jsem sledoval na CNN Prima News váš krásný pořad, který se jmenuje Co na to pan premiér. Nadzvedlo mě tam několik věcí. Například pan Fiala se vyjádřil: "Neděláme populistickou politiku. Další vaše vyjádření: "Vláda se chová zodpovědně. Naše nepopulární kroky lidé pochopili a přijímají je. Vysíláme signály vůči veřejnosti, byť nepopulární kroky musíme udělat." Další vyjádření: "Hnutí ANO chce konkurovat extremistům. Zatím je pouze populistické, směřuje ovšem k extremismu." Další věta: "Hnutí ANO je nebezpečné, začíná se obracet k radikální rétorice." Ptám se, to jsou jako co, tahle vyjádření? Mám se obávat, že v další zprávě o extremismu, která vyjde příští rok, již bude hnutí ANO zahrnuto mezi extremistické subjekty? Hnutí, které má 72 poslanců, hnutí, které volilo obrovské množství lidí, hnutí, které je úspěšné? Co to je, prosím vás? Na druhém místě je extremista Okamura. Kdo je na třetím místě? A vy jste až na čtvrtém místě. Ale takhle ne, prosím vás.
Nyní poprosím pana poslance Martina Kolovratníka, následně se připraví paní poslankyně Karla Maříková.
To je přesně ono. Premiér Fiala se všude zaklíná Andrejem Babišem, hřmí, jací jsme extremisté, ideově vyprázdnění, jak nepracujeme. TOP 09 dávala dneska fotky na sítě, jak zde Andrej Babiš není. Ale teď moje interpelace. Já bych se vás, pane nepřítomný premiére, rád zeptal na rozpočet Ministerstva dopravy. Proto mi nezbývá, než se zeptat vás. Stále dodneška nevíme, jestli tyto peníze doprava získá z vlastních dluhopisů, které vydá Státní fond dopravní infrastruktury, nebo z půjčky u Evropské investiční banky, a jaké budou parametry té půjčky. Když jste slibovali na podzim, že to nějak dořešíte, tak jsme čekali. Proto mám dvě otázky.
Nyní paní poslankyně Karla Maříková a připraví se opět pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím. Děkuji, i za dodržení času. Již jde k pultíku pan poslanec Martin Kolovratník s další interpelací.
Proto by ten zásah měl být řekněme prodiskutovaný odborně, pracovat s odbornými daty ve spolupráci s ČVUT, a určitě půjdeme cestou vyhlášky, ale pokud by vyhláška nebyla postačující, stále bych ji chápal jako jakýsi hot fix, jako záplatu na řešení, a doporučoval bych, a toto se shodují i odborníci, sáhnout i do samotného zákona o službách, pokud to bude nutné. Já si myslím, že zejména s tou dynamikou pracování tepla v budovách, že to není moc politická otázka, není to ani empirická otázka. A já bych chtěl poděkovat panu Nacherovi, že tohle téma zvedá.
Děkuji, pane ministře. Hlásí se do rozpravy Patrik Nacher.
Tak bych jenom chtěl poprosit, jestli by mohl nějakým způsobem pravidelně nebo nějak informovat o tom, jak se to vyvíjí, případně třeba udělat nějaký kulatý stůl i tady třeba v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že by to spotřebitelé ocenili, protože jak říkám, já to neberu jako interpelaci, ale spíš jako osvětu, protože ti lidé se na to opravdu ptají, aby věděli, odkdy se to bude měnit, jakým způsobem se to bude měnit, protože pro ně my to musíme zjednodušit. Takže já bych podpořil, aby to byla změna vyhlášky, ale samozřejmě, to rozhodnutí je na vás.
Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já už jenom v krátkosti, protože tady zazněla výzva. Pro ně to je velmi relevantní.
Do rozpravy se již nikdo nehlásí. Není tomu tak, čili končím projednávání této interpelace. Pana poslance Kolovratníka tady vidím, zahajuji tedy rozpravu a táži se... Ano, pan poslanec má zájem vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Původní interpelace mířila ve svých dotazech v zásadě ke dvěma nebo k třem věcem, ke třem otázkám. Za prvé, kdy lze očekávat hotovou věcnou novelu zákona, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj sdělí investorům, těm velkým státním investorům, jako je Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeju pěkné odpoledne. A zahajujeme nyní Ústní interpelace Nejprve zkonstatuji, jak je to s omluvami, protože se omlouvá pan poslanec Kobza od 14 hodin z pracovních důvodů a naopak stahuje omluvu pan ministr Jan Lipavský, takže bude přítomen. A dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády.
Moje interpelace se týká Deštníku proti drahotě. Přišli za mnou manželé, senioři, jeden invalidní důchodce nebo invalidní senior, druhý ve starobním důchodu, a mají takový problém. Tak si řekli, že využijí Deštník proti drahotě a že jim určitě pomůže. Takže úřad jim to vypočítal tak, že nemají nárok na podporu. Děkuji.
Prosím. Paní poslankyně Lucie Šafránková je připravena jako další a poté se připraví pan poslanec Radek Koten.
Jedná se zhruba o 70 000 lidí ve vážné sociální situaci. Vždy šlo o to, že i když se nařízením vlády tato nezabavitelná částka od následujícího měsíce zvýšila, Česká správa sociálního zabezpečení to údajně kvůli nedostatku času nestihla administrativně zpracovat a poslala těmto desítkám tisíc důchodců mnohem méně peněz, než dle platných právních norem měla, a místo důchodců dostali tyto peníze exekutoři. Je to skandální zejména proto, že se tak stalo třikrát během jednoho roku, což ukazuje na mimořádnou manažerskou neschopnost a nezodpovědnost vaší vlády k lidem v existenčním ohrožení, kteří každý měsíc počítají doslova každou korunu. Vážený pane premiére, jaké z tohoto selhání vyvodíte důsledky? A hlavně, jakým způsobem vrátíte důchodcům peníze, které jim patří a o které jste je svou neschopností a porušováním práva připravili?
Děkuji i za dodržení času. Dále vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Marek Novák.
Děkuji za slovo.
A přikročíme k interpelaci pana poslance Marka Nováka a připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Pane nepřítomný premiére, v polovině minulého roku jste avizoval diskuse, které by za účasti zainteresovaných partnerů měly vést k nalezení shody nad budoucí regulací v oblasti posuzování bezpečnostní spolehlivosti dodavatelů do strategicky významné infrastruktury elektronických komunikací. Je únor 2023 a dle mých informací žádná taková diskuse zainteresovaných subjektů dosud neproběhla a ani neprobíhá.
Teď odborníci i rozúčtovatelé se přiklání k mírnému snížení spodní limitní hodnoty. Takhle jsem to pochopil. Takže já bych upravil trochu ten dotaz. Výzva k tomu, aby lidé šetřili, tady je už řekněme od minulého dubna, května. Takže k tomu směřuje vlastně ta interpelace. Ona spíš směřuje i k nějaké osvětě, aby lidé věděli, jak se to do budoucna bude počítat, jak se to bude vyvíjet, kdy ta změna nastane. Já bych skoro řekl co nejdřív, ne od příští topné sezony. Zima možná bude ještě dlouho, takže si myslím, že to je aktuální už teď, a poprosím pana ministra o nějakou reakci.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní předsedající, já bych chtěl reagovat, prostřednictvím paní předsedající, na Patrika Nachera. Když jsme se snažili hýbat pouze s těmi stávajícími procenty, kolik to činí, tak jsme se dostávali do dosti paradoxních situací, které ve finále byly kontraproduktivní. Abych jenom řekl, jak se to projevilo. Ve veřejném prostoru ve stejný den vyšly dva poměrně sdílené a impaktové články. Myslím si, že minimálně pozvaní účastníci mají informace z tohoto kulatého stolu. Řeknu to asi ve stručnosti takto. My jsme navázali spolupráci s ČVUT a skutečně potřebujeme zohlednit typy budov, zateplení.
Na vaši interpelaci odpoví pan ministr Stanjura.
Děkuji za možnost. Vy, vaše kolegyně, vaši kolegové jste tady v desítkách případů varovali před tím, jak dopadne financování a systém veřejné zdravotní péče. Začnu od konce - třetí otázka. V rámci NERVu, což je poradní orgán vlády, existuje skupina pro zdravotnictví. Ona dala několik podkladů a v rámci vládní koalice jedna pracovní skupina se zabývá na expertní úrovni v této chvíli možnými změnami ve zdravotnictví. Samozřejmě nejúspěšnější byla VZP, která byla v přebytku 8 miliard, pak v mírném přebytku ještě byla Revírní bratrská a pak tam byly velmi mírné deficity. Můj osobní názor je, že chybné je mít jednu zdravotní pojišťovnu. To si myslím, že pak je to úplně jiný systém, který je taky leckde v zahraničí, ale už to není systém zdravotních pojišťoven. Ale to zase není nic nového v té debatě, jenom si myslím, že by to mělo být.
Má pan poslanec zájem o doplňující otázku?
Jenom krátká poznámka. Takže určitě se v tomto volebním období nechystáme, že bychom opakovali nebo upravovali tu debatu. Nemělo by to žádný smysl, neměli bychom dostatek dat a dostatek zkušeností s novým systémem, abychom to byli schopni nějak zodpovědně vyhodnotit. A to je vlastně všechno.
Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji paní poslankyni. Pan ministr je řádně omluven, obdržíte tedy písemnou odpověď na vaši ústní interpelaci. A nyní pan poslanec Koten.
Děkuji, paní předsedající.
Dále zde mám sdělení.
A ještě jeden dotaz, jestli plánujete toto přeložit Poslanecké sněmovně, případně o tom na půdě Poslanecké sněmovny diskutovat, protože to si myslím, že si diskusi tady zaslouží.
Děkuji a nyní je prostor pro reakci pana ministra financí Zbyňka Stanjury.
Nevím, jak interpretovat, jestli inventarizaci od nuly - bude to poprvé inventarizace nepotřebného majetku. Vláda schválila na můj návrh návrh usnesení. V tom zákoně my jsme udělali jednak změnu metodiky, takže už dneska je to jednodušší.
Ještě bych se vás ráda zeptala na časový harmonogram, kdy předložíte tu novelu zákona.
To neznamená, že obec nebo město to musí chtít.
Děkuji a my přistoupíme k další interpelaci.
Tak já bych tady mohl doplnit, že je to prázdné kromě dvou ministrů, kterých si cením, že jsou zde, tak tady není ani jeden ministr, takže ty interpelace propadávají jedna po druhé. Možná by třeba mohl odpovědět pan ministr financí, třeba? Nemůže, to je škoda, ano, ale my se o tom bavíme dost často.